Takže já bych byl rád, kdybychom tady říkali celou pravdu. Kdybychom mluvili o tom, co se odehrávalo ve státní správě, protože Státní pozemkový úřad má také nějakou historii, pozemkové úřady v naší zemi mají nějakou historii a docházelo tam ke změnám, které organizovala vláda. Konstatuji tedy, že Státní pozemkový úřad nebyl připraven na zákon o církevních restitucích, a konstatuji také, že harmonogram, který byl v tomto zákoně navržen, absolutně neodpovídal realitě a možnostem státní správy. Ukázalo se, že jsme měli pravdu. Čili termíny dodržovány nejsou, ale stát jedná tak, aby pokud možno termíny dodržoval, ale z objektivních důvodů při tom obrovském nápadu žádostí to zatím možné není. Jinak tedy musím říci, že skutečně je k dispozici zpráva o průběhu vydávání majetku podle zákona o majetkovém vyrovnání za první čtvrtletí roku 2015, která prošla jednáním vlády, to znamená je to veřejně dostupný dokument a je možné se s tímto dokumentem seznámit.
Děkuji panu předsedovi vlády. Nyní tedy pan poslanec Karel Fiedler s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Pavel Kováčik také s faktickou poznámkou. Aha, dobře, tak kolega Fiedler se přihlásí řádně. V tom případě pan poslanec Pavel Kováčik s faktickou poznámkou. Prosím, pane předsedo.
Dvě drobnosti k vystoupení pana premiéra. Tou první je - začnu odzadu - otázka funkčnosti nebo nefunkčnosti Státního pozemkového úřadu. Ta druhá poznámka. Technické problémy, které jsou spojeny s jejím zveřejněním na webu, možná budou odstraněny a možná jsou jenom technické, ale přesto bych si dovolil sdělit, že my budeme požadovat, aby nejen byla zveřejněna někde na webu nebo v tisku, rozhlasu, v televizi, ale aby byla zveřejněna, projednána a diskutována i tady v Poslanecké sněmovně.
Nyní s řádnou přihláškou pan poslanec Vladimír Koníček, poté řádná přihláška pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, vyzval jste k uvedení nějakého konkrétního příkladu. Já bydlím v Boršicích a vedle je Velehrad. Na Velehradě už od předminulého století existoval Podpůrný spolek kněží Arcibiskupství olomouckého.
Dámy a pánové, to, co podali již zhruba před rokem poslanci ČSSD jako nevládní návrh na prodloužení lhůt k vydávání majetku církvím, je nutné považovat jen za jakýsi fíkový list, který má dnes už jen zakrýt skutečnost, že vláda a koalice vedená sociálními demokraty odmítá cokoliv na tom prapodivném zákoně změnit. Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi měl údajně zamezit tomu, aby se církevní hodnostáři obraceli na soudy se žalobami na stát, kraje, obce i na občany. Přijetím uvedeného zákona měly skončit ostudné spory, jakých jsme byli svědky i v případě, kdy se kardinál Miloslav Vlk kochal představou, že na českém státě jeho církev vysoudí i chrám sv. Na čtyřech posledních schůzích Poslanecké sněmovny náš klub navrhoval zařadit do programu bod Informace vlády o postupu ústředních orgánů státní správy při realizaci zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi. Přitom v červenci roku 2014, tedy na 13. schůzi Sněmovny, premiér Sobotka veřejně prohlásil, že je připraven s takovou informací vystoupit. Pokusil jsem se tedy získat informace, tak jako moji dva předřečníci, na webových stránkách české vlády. Půl roku tedy nevykonával žádnou činnost. Přitom má vládě předkládat čtvrtletně průběžné informace o průběhu projednávání církevních restitucí. Někde jsem četl, že v lepším případě losoval částku, na niž byl v rámci údajných restitucí ohodnocen církevní majetek, Béďa Trávníček na kole štěstí. A tak mám dojem, že místo církevní komise, kterou spíchli již Topolánkovi ministři, by to nyní chtělo spíš poslaneckou vyšetřovací komici. Ochota není ani u někdejších viníků ani u dnešní vládní koalice. Děkuji za pozornost.
Nyní dvě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte dvě minuty k faktické poznámce.
Děkuji za slovo. Díval jsem se do systému, pamatuji si to dobře, je to sněmovní tisk 144, ta novela, která je tady zaparkovaná již rok. Ten návrh posouval původní termín o šest měsíců, dokdy se mělo vydat.
Vážený pane premiére, kolegyně, kolegové, jenom pár poznámek ke kolegovi Grebeníčkovi, vaším prostřednictvím. Stejně to nepomohlo a ukazuje se, že jsme upozorňovali správně. Obraceli jsme se na Ústavní soud, je tady ta novela zákona.
Imigrace. Padlo to tady, ale to si neodpustím. Jsou tedy minimálně řekl bych čtyři kategorie. A já jsem někdy na rozpacích při různých výrocích evropských politiků, kdy ty rozdíly jsou myslím velmi podceňovány, a v tom spatřuji jedno ze základních nebezpečí. A pak je tu ten obchod. Ono to taky už padlo. Těžko mohu přijít po tak dlouhé debatě s něčím průrazně originálním. Ale tady nejde o originalitu. Ta ropa se musí z té země dostat nějak ven. Ta ropa jezdí do sousedních států. Ty sousední státy jsou některé našimi spojenci. Jeden třeba. A my děláme, že to není. Tak trochu děláme, že to není. V tom obecném slova smyslu, v tom obecné měřítku, samozřejmě. Ale samozřejmě je potřeba se o to pokoušet. Schengen je jeden z hlavních výdobytků Evropské unie. Je nám jistě všem velmi drahý. Byl bych jenom nesmírně nerad, kdyby to, že něco podceníme, přivodilo takovou situaci, že v Evropě postupně zvítězí takové strany, které ho zruší i bez nás. Řada z toho jsou fotomontáže nebo nějakým způsobem počítačově upravené věci. Existuje celá řada nejrůznějších subjektů, občanských sdružení nebo různých nových a nových informačních serverů, které vysloveně pumpují tu atmosféru. Určitě to je k neprospěchu, a to říkám velmi eufemisticky. A pak si kladu otázku - nejde tady taky o to dokázat, že ta Unie je vlastně neschopná? Opět je neschopná něco řešit, něco velice vážného? Kdo se z toho případně může nějak politicky radovat? Nechci spekulovat, jenom kladu tu otázku. Jednejme. Jednejme prosím uvážlivě, ale rozhodně.
Děkuji panu ministrovi a nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášeno pět faktických poznámek. Potom pan poslanec Kolovratník, pan poslanec Plzák a potom paní poslankyně Němcová. Prosím, máte slovo, vaše dvě minuty.
Dobrý večer, děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, zaznělo zde mnoho slov popisujících stav, slov varujících, slov, která se nás táží na to, co budeme činit. Právě tito poslanci, vy kolegové, velmi dobře víte, jak dlouho a jak intenzivně se tímto problémem zabýváme. Jak vážně chápeme veškeré aspekty a jak velmi pozorně vnímáme názory našich spoluobčanů. Řada z nás, kteří v těchto výborech pracují, své názory pronáší velmi zřetelně a jasně a delší dobu. Proto se neztotožňuji s jistou snahou některých politických subjektů si na tomto velmi vážném problému hledat prvoplánově své politické PR, nicméně s ohledem na pozornost médií to samozřejmě chápu. V řadě případů je to jen myšlenkový extrakt z toho, co již dříve bylo vysloveno řadou z nás -
Pane poslanče, váš čas, dvě minuty vypršely.
Tak já to rychle dopovím.
Jsou dvě minuty, je vás tady dlouhá řada, abychom, případně se přihlaste znovu k faktické nebo do řádné rozpravy. Další s faktickou paní poslankyně Černochová, stahuje svoji přihlášku. Poprosím pana poslance Kolovratníka. Prosím, vaše dvě minuty.
Nejdříve budu citovat zprávu, kterou jsem přes chat dostal od jedné voličky, občanky z Pardubic, který přesně vystihuje můj postoj: "Imigranti. Obavy chápu a mám velký strach i o své děti. Jsme součástí ve všem dobrém i zlém." Tak to je taková citace jedné z občanek. A já chci říct to, že velmi děkuji a souhlasím s ministrem vnitra Milanem Chovancem, který ten problém jasně popsal. Já jsem tady od něj slyšel jasná stanoviska, jasné formulování politiky, jak budeme postupovat, jaké kroky v tuto chvíli naše vláda činí a bude činit. Podobně jsem slyšel, byť obsáhleji, další závěry a názory od pana premiéra Bohuslava Sobotky. Možná vás překvapím, ale souhlasím s Petrem Gazdíkem, který vyzývá ke konkrétním akcím i na místě. Například k diplomatické nótě na ony bohaté arabské státy, které by měly pomoci, a je to jejich problém. Vyzývá k humanitárním aktivitám České republiky. Poslední věta. Ale nepromítejte tuto debatu do reklamy Občanské demokratické strany. Děkuji a věřím, že všichni se shodneme na jasném stanovisku vůči vládě, vůči Evropě a hlavně vůči imigrantům.
Takové informace zahrnují zejména technická nebo obchodní tajemství a důvěrná hlediska nabídek.
Já vás přeruším, pane poslanče, a požádám vás o klid. Rozumím tomu, že diskutujete i jiné věci. Prosím, diskutujte je mimo jednací sál.
Relevantní neplatnosti se pak oprávněný subjekt musí včas dovolat, jinak bude jeho jednání považováno za platné. Je tedy vhodné doporučit řešení otázky nedodržení povinnosti ke zveřejnění smlouvy spíše stanovením vhodných, dostatečně přísných sankcí na úrovni správního práva.
Děkuji panu zpravodaji. Otevírám rozpravu, do které mám dvě přihlášky s přednostním právem - pana poslance Vondráčka a pana ministra Chovance. Registruji faktickou poznámku, a tam se reaguje na průběh rozpravy, takže jedině po prvním vystoupení s přednostním právem pana poslance Vondráčka. Eviduji, že pan kolega Urban se hlásí k této věci faktickou poznámkou.
Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, registr smluv... Já si to musím trošku vychutnat, protože jsme čekali dlouho, než to tady budu moct říct. Ve vlastním zájmu budu stručný, protože času tolik není. Naštěstí můžu plynule navázat na své kolegy, kteří tu genezi říkali, jak to bylo. Myslím si, že do značné míry to bylo nepochopením a špatnou komunikací a chybnými zprávami a úvahami nad tímto zákonem. Jak už tady bylo řečeno, byly vyslyšeny připomínky malých obcí a tak dále. Byly vyslyšeny podněty veřejnosti, které přišly až následně. Ono si to samozřejmě vyžádalo nějaký čas. Bylo nadstandardně umožněno iniciativě Rekonstrukce státu, aby se účastnila koaliční rady, aby se její zástupci osobně účastnili prací na textu zákona spolu s legislativci Ministerstva vnitra, což si myslím, že se v minulosti ještě snad nestalo. Takže bylo jim vyjito vstříc, jak nejlépe to šlo. Dokonce byla na Ministerstvu vnitra zpracována dopadová studie, kdy byla oslovena připomínková místa, měla možnost se vyjádřit, měla možnost vznést své obavy z ekonomických dopadů této právní úpravy. A na základě této dopadové studie bylo dále pracováno s textem zákona. Mimo jiné je výsledkem této práce, že tam byl zaveden limit 50 tisíc korun na smlouvu a byly vypuštěny objednávky a faktury, protože se tím dramaticky zjednodušila a snížila administrativní zátěž spojená s tímto zákonem. Jak jsem řekl, byl zde dán odklad malým obcím na dva roky, aby měly možnost se připravit do praxe, případně se dovybavit zařízením. Můžeme diskutovat o délce toho zkušebního provozu. Bude možné ten zápis opravit, jestliže v dobré víře nebyl učiněn správně.
No že tento zákon je naprosto nadbytečný. Domnívám se, že opravdu to bude zajímavé čtení.
Děkuji panu poslanci Adamcovi za jeho příspěvek.
Děkuji, pane předsedající.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Ludvík Hovorka.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si na rozdíl od některých předřečníků stejně jako pan předkladatel myslím, že tento zákon je potřebný. Proto je třeba povinnost zveřejňovat smlouvy vztáhnout na co nejširší množství subjektů. Pozměňovací návrh je rovněž navržen tak, aby bylo možno v rámci povinného subjektu dohledat konkrétní odpovědnou osobu, která je pověřena reálným výkonem uveřejnění smlouvy v souladu se zákonem o registru smluv. To je dáno pro případ porušení povinnosti povinného subjektu podle tohoto zákona. Registr smluv by měl být veden jako komplexní systém, který bude i strukturálně transparentní, a jednotlivé smlouvy nebo jejich dodatky a přílohy by měly vždy tvořit jeden neodlučitelný celek, aby bylo možné vždy dohledat celé souvislosti k danému smluvnímu dokumentu. Proto je potřeba zakomponovat do zákona neodlučitelnost některých částí smluv i v rámci elektronického registru. Mělo by tak být zamezeno i případnému vzniku dezinformací o dané smlouvě. Pokud byla v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejném zdravotním pojištění. To platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona.
Děkuji panu poslanci Hovorkovi. S faktickou poznámkou pan poslanec Vondráček.
Už nemám pocit, že bych zdržoval, protože už to asi nezvládneme všechno.
Máme navíc obavu, že data, která budou veřejně přístupná v tomto registru, může někdo zneužít ve svůj prospěch. Nárůst kyberzločinů, a to jsme tady o tom diskutovali už včera u evidence obyvatel, kdy se zavádí registr obyvatel, je poměrně značný. Jako jeden z posledních problémů vidím také v tom, že mají být v registru smluv uveřejněny i smlouvy, které jsou v současné době platné, tedy živé. To podle mne povede k tomu, že většina smluv by se musela oskenovat a určitým způsobem převést do upravitelného formátu, například typu PDF. To by znamenalo další náklady na software a výpočetní techniku a to by vedlo i k nárůstu dalších výdajů na úrovni například malých obcí. Vím pouze o jedné a to je Slovensko. Nyní přesněji, jaké máme konkrétní připomínky k samotnému zákonu. Jakým způsobem se identifikuje částka smlouvy, která je sepsána v cizí měně. Podle jakého kurzu aktuálního nebo kurzu z doby uzavření dané smlouvy, jak se bude v tomto případě postupovat. Pokládat na původce případné další požadavky nad rámec uvedené legislativy, kterou původce je zatížen, by znamenalo další finanční náklady, které by musel vynaložit výhradně v důsledku této legislativy. Rekognifikace textové vrstvy listinných dokumentů nebo prostých skenů, validace a manuální oprava textové vrstvy oproti původnímu dokumentu a tak podobně. Dokumenty jsou vedeny v souladu metodiky spisové služby. Nebo, jaký je přesný výklad. Nyní si položme další stěžejní otázku o registru smluv. Uchování původní smlouvy nebo metadat je v takovém případě velice problematické. Co znamená oprava metadat? Umožňuje pouze doplnit nezveřejněná metadata či část smlouvy? V případě, že vinou Ministerstva vnitra nebo jiného správce registru smluv nedojde k uveřejnění smlouvy nebo dojde k uveřejnění opožděnému, a povinnému subjektu tak vznikne škoda, bude ji vymáhat na státu? Každopádně náhrada této škody půjde na vrub veřejných rozpočtů. Tedy paradoxně dojde k újmě, které se mělo přijetím tohoto zákona zabránit. Další problém je i to, že pro mnohé povinné subjekty bude administrativně velmi náročné takovou škodu vymáhat. Chápu, že jste tam byli zástupci koalice, sociální demokracie, hnutí ANO, lidovců, ale já nevím, proč jste nepřizvali i zástupce opozice. Ať už je to levicová opozice KSČM, nebo i pravicové opozice. Já nevím, proč jste ty lidi nepřizvali. Já jsem ani jednou nedostal nějakou pozvánku na tato jednání. To jsem mohli vyřešit všechno na těch jednáních podobně jako u služebního zákona, i když to martyrium bylo poměrně dlouhé, tak tohle se také mohlo vyřešit. Ale jak jsem řekl na začátku, mě opravdu zajímá, kolik států má funkční registr smluv a jaké s tím má zkušenosti. Stejně bych chtěl slyšet, co když ta smlouva bude sepsána v cizí měně? Protože to pak je jednoduché.
Nedovedeme si představit, že budeme vědět, že církev představuje bezpečnostní riziko, a přitom jí udělíme zvláštní práva. Chtěl bych proto apelovat na vládu, aby dala stranou své politické ambice a aby podporovala návrhy zákonů, které jsou důležité pro bezpečnost České republiky. Jak vidíte, předkládají petice, což je cesta demokratického řešení, aby se domohli projevení svého názoru, předkládají nebo navrhli zákonnou úpravu, což je přesně v souladu s naší demokracií a s našimi legislativními principy. Apeluji proto na vládu, aby začala jednat konkrétněji. Ty odpovědi jsem bohužel zatím neslyšel. Protože naším posláním tady v této Sněmovně, tak jak jsme všichni přísahali, když jsme dělali poslanecký slib, a to bych chtěl připomenout všem, že budeme hájit zájmy občanů České republiky. Já chápu problémy imigrantů, mám sociální cítění, ale v našem poslaneckém slibu jsme se zavázali hájit zejména a primárně zájmy občanů České republiky.
Děkuji, beru to jako procedurální návrh . Já vás požádám, vás, kteří jste přišli do sálu, abyste se přihlásili svými elektronickými kartami. Hlásí se pan poslanec Koníček.
Vážený pane předsedající, návrh pana poslance Fiedlera je nehlasovatelný.
Dobře, já tedy požádám pana poslance Fiedlera, aby zopakoval svůj návrh, protože to je procedurální návrh, o kterém dáme hlasovat. Je to omluvenka paní poslankyně Zuzany Kailové, já ji přečtu. Pane předsedo, prosím omluvte neúčast poslankyně Zuzany Kailové z dnešního odpoledního jednání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky od 18 hodin z osobních důvodů. Takže to je omluvenka paní poslankyně... Prosím, aby vystoupila paní poslankyně.
Eviduji váš návrh. Prosím, pane předsedo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Poslanecké sněmovně. Prostě já bych si opravdu přál, kdybyste si uvědomili priority pilíře demokratické moci navzájem na sobě nezávisle, kdybyste si uvědomili, že Sněmovna je suverénem nad vládou, a nedávali tady tyhle trapné výmluvy. Vláda se nezodpovídá Parlamentu jako celku, Senátu už vůbec, zodpovídá se Poslanecké sněmovně. A tady měl být ministr zdravotnictví, protože Poslanecká sněmovna jako suverén řekla, že tady ve 12 hodin ministr zdravotnictví něco bude obhajovat.
Nemám k tomu co dodat.
Nemohu přijmout tu argumentaci, kterou zde přednesl kolega Kalousek. Pan ministr Němeček byl na dnešní den zde v Poslanecké sněmovně omluven, protože přislíbil účast v Senátu, kde předkládá a obhajuje své návrhy.